Nejsou taková nařčení zbytečná? Andrej Babiš, premiér, ANO: Tak já jsem o tom přesvědčenej. My ty lidi totiž známe. Nicméně rozhodně není povinna snášet - ta paní Fialová rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku, která představuje spíše hanobení její osoby. Takže máme tady poměrně jasný skutkový průběh, máme tady velmi jednoznačné hodnocení soudu, který dospívá k závěru, že ty výroky jsou v rozporu se zákonem a že předseda vlády by se za ně měl omluvit. Takže já jsem chtěl požádat pana předsedu vlády, aby zvážil svoji odpovědnost za uvádění nepravdivých lživých výroků k událostem, které poškozují občany České republiky, a aby se zde na jednání pléna Poslanecké sněmovny omluvil. Jde o výroky, ke kterým se nějakým způsobem vyjadřovala i paní ministryně Benešová. A samozřejmě někteří díky tomu, že se k této věci vyjádřil i soud, třeba své stanovisko přehodnotí.
Vystoupení pana Michálka vyvolalo zájem.
Ale popravdě řečeno, ještě jsem ústavně takovou situaci neviděl. Zagonguji. Já neříkám, že jsme odročovali ze schůze, ale připomínám ústavní prerogativu pro všechny kolegy a kolegyně, že zákon vrácený nebo zamítnutý Senátem se zařazuje na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. To snad je mé právo jako předsedajícího, abych to připomněl. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Musím říct, že se tím omlouvám i kolegovi Válkovi, který byl přihlášen k faktické poznámce. Nedá se nic dělat. Došlo k prohlasování procedurálního návrhu a jsem vázán usnesením Poslanecké sněmovny.
Ano. S přednostním právem paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Přece jenom, jak to tady zaznělo od pana místopředsedy Filipa, ani já jsem nezažila podobnou situaci, jako byla ta před chvílí. To hlasování prošlo.
Současně prosím, aby předsedové klubů vyjasnili postup u toho souvisejícího bodu, který budeme teď projednávat.
Minule jsme si říkali, že zkusíme zavést novou tradici, že popřejeme vždy kolegům, kteří se dožívají buď významného jubilea, nebo slaví jenom narozeniny, jak tomu je v jiných parlamentech. Příště to udělám asi hned na začátku, protože ta pozornost už je teď rozptýlená. V každém případě se dnes 10. září pan poslanec Václav Klaus dožívá 50 let.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Podle pořadu schůze, který byl právě schválen, začínáme bodem číslo
Děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že zákon, který je nyní platný, je z roku 1967 a zákon už zcela nevyhovuje. Cílem nového zákona je stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti a dostat trošku také znalce, kteří, jak vidíte, dneska žonglují se znaleckými posudky ve velkém, pod kontrolu. Rozdílných zájmů a názorů na znaleckou činnost bylo nespočetně -
Pokud máte jiné téma k diskuzi po schválení pořadu schůze, prosím v předsálí, a nechte paní ministryni, aby uvedla tento návrh, který Senát, tedy druhá komora našeho Parlamentu, zamítl.
Znalecký zákon je projednáván zde v Parlamentu od začátku roku 2018 a diskuze byly nad ním tedy intenzivní a rozsáhlé. Nyní je předmětem kritiky ze strany některých senátorů, ale já mám za to, že ta kritika není spravedlivá a je poněkud předimenzovaná. Nejedná se o adekvátní kritiku a bylo by nešťastné, kdyby tento zákon nakonec nebyl schválen, protože tato země jej podle mě potřebuje a přímo po něm volá. Hlavní výhrada, která zazněla ze strany Senátu, je centralizace znalecké agendy na Ministerstvo spravedlnosti. A jako argument mám zkušenost, že soudy především by měly soudit, a ne se tedy věnovat takovéto správní činnosti, která jim nepřísluší. Ministerstvo spravedlnosti navíc je velmi dobře vybaveno na tuto kontrolní činnost a má své zkušenosti, pokud jde o tyto profese. V těchto sborech máme odborníky v daných profesích. Stávající podoba zákona je výsledkem dlouhodobého projednání a také celé řady kompromisů. Zájmy v oblasti znalectví jsou extrémně rozdílné a jediné, co je spojuje, je v podstatě požadavek na vyšší finanční ohodnocení. Dnešní zákon nepovažuji za funkční, dohled nad znalci není efektivní. To jistě máte tu čest sledovat i z různých televizních reportáží. Systém potřebuje změnu a věřím, že nový zákon by přispěl ke zkvalitnění a stabilizaci znaleckého odvětví. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové.
A ten třetí zákon potom jsme doporučili schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.
Myslím, že se pokusila ten návrh zákona vylepšit. Ale přesto se domnívám, že by bylo lépe, aby se ministerstvo a vláda jako celek znovu nad tím zamyslely. Těch různých typů znalců, znaleckých ústavů, znaleckých kanceláří je příliš velké množství. Ale ten fakt, že to pak všechno zcentralizujeme na jedno místo a budeme mít pocit, že to bude mnohem objektivnější, já z toho mám velké obavy, já tomu prostě nevěřím. Proto budeme hlasovat proti.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek v rozpravě.
My se snažíme konstruktivně zachovávat podle obsahu návrhu. Protože ten současný systém, kdy je to decentralizováno na těch soudech, má několik vážných nedostatků, včetně toho, že my jako poslanci nemůžeme řešit ta podání, která dostaneme, a kdy si lidé, novináři, veřejnost, stěžují na to, jakým způsobem v některých oblastech kontrola znalecké činnosti probíhá, nebo spíš neprobíhá. Všichni velmi dobře známe, že se znaleckou činností je spojena celá řada úskalí, výhrad, stojí na tom opravdu velké kauzy. Nám se tam podařilo prosadit i některé věci, které považuji za důležité. To je samozřejmě velmi nepříjemná situace, protože my jsme přednesli poměrně zásadní výhrady k zákonu o tlumočnících, my jsme na ně upozornili, dali jsme konkrétní pozměňovací návrhy, jednali jsme s tlumočníky. Ani my jsme nebyli uspokojeni tak, aby se ty absurdní věci, které tam dneska jsou, že si ten tlumočník bude muset doma v kamrlíku schraňovat ty překlady, které učinil, ačkoliv už jsou na tom soudu nebo na tom orgánu veřejné moci, který je pořídil, tak aby se ty absurdity a výhrady vyřešily, zlikvidovaly. My jsme o tom jednali s paní kolegyní Válkovou z ANO.
Děkuji panu kolegovi Michálkovi.
Nevím, jestli tedy mohu vůbec dávat nějaké závazné přísliby. Ale to, co můžu slíbit, že určitě - protože vím, o jakou novelu jde, vedli jsme o tom diskuzi. Ani ty nejsou dostatečné, já chápu kolegy. Takže oni to, myslím, nevidí tak dramaticky. Ale vidí to dramaticky dost na to, že nechtějí archivovat. Takže ne že by ten zákon jako takový nechtěli, ale nechtějí archivovat. Alespoň pokud jsem to pochopila z vyjádření některých. A to rozhodně nemění. A bude záležet už samozřejmě na poslancích. Takže za mě to, co můžu slíbit, a to, co nemůžu slíbit, tak tam je třeba určitá důvěra v politickou kulturu. A tou novelou by určitě ta právní kultura ohrožena nebyla.
Děkuji paní zpravodajce za její vyjádření. Nyní v rozpravě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Olgy Richterové.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Zazněla závěrečná slova. Já jsem zagongoval, ještě zagonguji jednou. Přistoupíme k hlasování. Ne, to je zamítnutý zákon Senátem. Tak ještě jednou. Já rozumím panu kolegovi Bendovi.
Nejprve řekněte, o čem se bude hlasovat. Potom spouštějte hlasovací zařízení. Ta situace, do které jsme se teď dostali, že teprve v průběhu hlasování nám říkáte, o čem hlasujeme, byla pro většinu sálu opravdu matoucí. Takže bych poprosil, abychom uměle se nepokoušeli dostat příliš...
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Vítám pana senátora, který je připraven, a prosím paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby se ujala úvodního slova. Paní ministryně, máte slovo.
Tak tento návrh zákona navazuje na ten předchozí. Jak jsem řekla, jeden bez druhého nemůže být. A dá se říci, že v současné době je problematika tlumočníků upravena společně se znalci v jednom zákoně. Odborná veřejnost dlouhou dobu volala po vyčlenění, a aby byla úprava tlumočníků řešena samostatným zákonem, což se stalo. Bohužel zákon byl v Senátu zamítnut a v současně době jsme se tedy dostali do patové situace. Zdůrazňuji, že jak tlumočníci, tak i překladatelé jsou pro justici velice, velice důležití a bez nich justice by nemohla fungovat. Ovšem zapomínalo se na to, že právě to kulaté znalecké razítko činí tedy zázraky a přináší i v té komerční sféře velké výhody a využívají to v podstatě jako značku kvality, což je pravda. Nebráním se této úpravě. Znovu tedy prosím Sněmovnu, aby schválila tento návrh zákona, který neprošel Senátem, a znovu zdůrazňuji, že jeden bez druhého nemůže být a je to existenčně důležité.
Děkuji paní ministryni spravedlnosti a prosím pana senátora, aby odůvodnil senátní rozhodnutí. Prosím, máte slovo.
Obracela se v hojné míře odborná veřejnost a organizace sdružující tlumočníky a převažující názor byl ostře odmítavý k tomuto zákonu. Znalec není tlumočník a naopak tlumočník není znalec. Každá tato profese má svá specifika. Pro současných tři tisíce tlumočníků je naprosto nevhodný tento zákon především z následujících důvodů. Navrhovaná zákonná regulace profese soudního tlumočníka či překladatele nereflektuje specifika právně tlumočnické a právně překladatelské činnosti. Další: odborné vzdělávání je zcela nezbytné a mělo by být uloženo i zákonem, nejmíň v určité obecné rovině. Možnost odmítnout tlumočnický úkon je nepřiměřeně omezena. Novela neumožňuje odmítnout zaměstnanému tlumočníkovi úkon, který měl být proveden v jeho pracovní době.
Nikdo není motivovaný tím, že by mu EET nějak pomáhalo, že by mu zjednodušilo daně. Prostě je to jenom další buzerace navíc, ale nic to těm provozovatelům, těm podnikatelům nepřináší. To je strašná chyba. EET je teď před posledním hlasováním, zatímco paušální daň dneska není ještě ani ve Sněmovně, takže já si myslím, že se do konce volebního období ani nestihne při tom, jakým tempem vy na těch návrzích pracujete. EET je z hlediska rozpočtu státu a ekonomiky státu naprosto marginální otázka. Jde o jednotky miliard korun. Zatímco tady máme odliv kapitálu 400 mld. korun ročně, máme tady velké korporace, kde si nejsme schopni došlápnout na transfer pricing. Přímo předseda vlády dělá přes Čapí hnízdo daňové úniky a prostě takováhle je situace. A vy místo toho veškerou svoji politickou energii věnujete na to, abyste na sílu protlačili EET bez jakékoli debaty s opozicí. A to je prostě strašně špatně. Proto Piráti budou hlasovat pro zamítnutí tohoto nedomyšleného zákona.
Slovo má další přihlášený do rozpravy, pan poslanec Skopeček.
Dovolte i mně krátce vystoupit. Slibuji, že nic nebudu uměle natahovat, během těch několika čtení a toho dlouhého legislativního procesu ode mne všechny argumenty zazněly. Obrací se tu princip, kdy obviněný musí dokazovat třeba policii, že něco udělal špatně. To je pro mě princip, který podle mne do demokratické a svobodné země nepatří. Oni jsou tou produktivní částí ekonomiky a my tu pouze umíme přerozdělovat plody jejich práce. A přesto z těchto lidí, kterých bychom si měli vážit na prvním místě, děláme automaticky podezřelé. Druhý argument, který proti EET silně zaznívá a je platný, je, že samozřejmě jde o velkou administrativní a byrokratickou zátěž. Ta administrativní zátěž samozřejmě dopadá i na stát. Třetí argument, proč nechceme EET, je ten, že neplatí argument, že by to vedlo k nějakému vysokému výběru daní navíc, že by to vedlo k odstraňování daňových nedoplatků. Paní ministryně ráda cituje ekonomy. Čili daňové úniky nejsou dominantně na straně živnostníků. Daňová optimalizace, což je legální cesta, jak si snížit daně, ale i daňové úniky, a jsem o tom přesvědčen, se dějí zejména na straně velkých korporací. Takže regulací se opravdu podnikatelské prostředí nenarovnává, regulací se podnikatelské prostředí komplikuje a vybízí k další snaze podnikatelů se té regulaci vyhnout.
Kdo je proti přerušení? Je pravda, že to usnesení skutečně existuje, je to z 24. května 2016, ale s přednostním právem dáme prostor. Takže předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek a připraví se v zastoupení za ODS paní poslankyně Černochová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že bychom opravdu měli zachovat nějaké dekorum. Myslím si, že opravdu není přijatelné, aby se vytvořila mimořádná situace, pak se řeklo, že je mimořádná situace, a že tudíž můžeme měnit program jednání kdykoliv během dne, když je tady na to zrovna přítomná většina. To si myslím, že by byl velmi nebezpečný precedens.
Máme tady to usnesení, tak...
Já si myslím, že bychom ho mohli zařadit po pevně zařazených bodech.
Ještě v tuto chvíli nezazněl ten návrh, takže moment... My se nejdříve musíme usnést, že tedy vůbec tady bude nějaký návrh.
Já se omlouvám, ale pan místopředseda Pikal mi asi vidí do hlavy, protože já jsem ještě nic nenavrhl. Ano, jak to řekl pan místopředseda Pikal , dnes v 15 hodin.
Já bych měl protinávrh to zařadit nikoliv na 15. hodinu, ale po již pevně zařazených bodech.
Paní poslankyně Černochová s přednostním právem za ODS.
Dobré odpoledne. Já bych ještě chtěla poprosit jednou navrhovatele, aby to odůvodnění tady řekl. Protože možná jsem špatně slyšela já nebo i někteří moji kolegové, ale to odůvodnění bylo, že se přerušil nějaký bod.
Pan předseda chce ještě vystoupit.
Tak děkuji za ten dotaz. Děkuji.
Tak. Pane poslanče, máte slovo.
Já pamatuji takovýchto situací více. Vždycky probíhala tato diskuze.
Myslím si, že to dokresluje i samotný zákon, ten daňový balíček, jak byl tvořen a jak je projednáván. To znamená na sílu a bez respektu k čemukoliv. Anebo vzít na vědomí, i to je možné.
Takže přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. A je to i součástí programového prohlášení vlády, takže věřím, že tento návrh získá podporu.
Prosím zpravodaje o závěrečné slovo.
Potom tady máme dva návrhy na doprovodné usnesení, byly tady předloženy. Je to pan poslanec Holomčík z Pirátů a pan poslanec Munzar. Je to v pořádku.
Děkuji zpravodaji, děkuji paní navrhovatelce. Hlásí se pan poslanec Votava. Děkuji. Není tomu tak.
Samozřejmě pokud by byl zájem, mohu tady odrecitovat celý návrh usnesení.
Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. a až se nám počet ustálí, tak pro ty, co právě přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o návrhu harmonogramu pro projednání státního rozpočtu, tak jak byl představen a jak ho máte ve svých materiálech... Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl schválen. Tím projednávání tohoto dokumentu v toto chvíli končí. Posuneme se dál k pevně zařazeným bodům na dnešní odpoledne. Je to bod Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Toho lze docílit buď jednorázovým a opakovaným zvyšováním příspěvku, nebo automatickou valorizací. V průběhu let, jak už jsem zmínila, jsme tento příspěvek zvyšovali. Bylo prosazeno právě pro ty, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. V průběhu let zaznívaly požadavky na zavedení valorizačního mechanismu, i když byl někdy pojem valorizace a zvýšení dávky zaměňován. Vláda měla navíc možnost zvýšit příspěvek i v mimořádném termínu. V rámci přípravy změny zákona o sociálních službách v roce 2015 se opět důkladně posuzovala vhodnost zavedení nového valorizačního mechanismu. A nyní k možnostem valorizace. Oba způsoby zvyšování příspěvku mají své klady a zápory. Myslím tím valorizaci a navyšování. Ráda bych připomněla, že valorizační mechanismus není u nepojistných dávek pravidlem. Pokud ho zavedeme u příspěvku na péči, můžeme očekávat požadavky na jeho zavedení i u dalších dávek.